Znovu opakuji - navrhujeme pouze zhruba jednoprocentní snížení výdajů.
Pardon, pak je tady ještě faktická poznámka pana Volného.
Děkuji za slovo. Pane kolego, souhlasím s vámi, nicméně v loňském roce tento sportovec nevyužil ani jednu. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vyjádřil postoj hnutí Úsvit ke státnímu rozpočtu. Naše státní kontrolní instituce říkají, že se u nás neefektivně hospodaří. Špičkoví odborníci říkají, že se zde neefektivně hospodaří. Veřejnost je přesvědčena o tom, že se tady krade. My politici jsme v průběhu kampaně slibovali zásadní nápravu a teď je ta správná chvíle položit si hlavní otázku: Je projednávaný rozpočet cestou k takové nápravě? Čemu pomůžeme tím, že posílíme trend deficitních rozpočtů, které jsou realizovány v prostředí naší notoricky známé nehospodárnosti? O této nehospodárnosti - a to říkám velmi jemně - zcela jasně hovoří zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu a veřejná část zprávy BIS. A takovou nehospodárnost my v hnutí Úsvit nechceme podporovat. Ministerstvo financí vychází z iluzorního odhadu růstu české ekonomiky, jako ostatně i v loňském roce. To je to, o čem jsem mluvil v souvislosti s kolegou, který zde hovořil přede mnou. Stručně a laicky řečeno, začínáme se pohybovat v rovině diskuse o přesných součtech nepřesných čísel. Dnes je před námi špatný návrh rozpočtu. Nejsme součástí vznikající vládní koalice, ale nechceme hrát opoziční divadlo na téma čím hůř, tím líp. Nevydíráme, nehrozíme. Usnadníme jeho schválení a postup do druhého čtení. Ve druhém čtení se pokusíme konstruktivními návrhy provést změny v tomto, jak jsem již uvedl, rozpočtu přesných součtů nepřesných čísel.
Já se opravdu přimlouvám za to, abyste svým hlasováním dali najevo, že pustíte rozpočet, který, znovu opakuji, je uměním možného. Státní rozpočet je politikum. To, co je na stole, je něco, co je sestaveno na realistických odhadech růstu, realistických odhadech příjmů a přiměřených výdajích. I tohle to mějme na vědomí.
Pane Kalousku - pane poslanče Kalousku.
My vám nechceme dovolit utratit 1 bilion 211 miliard, my vám chceme dovolit utratit aspoň o těch 12 miliard méně! Prostě k někomu přinesete rozpočet, on se zachechtá a řekne: Milý kamaráde, tolik ti nedám! Rozpočet má výdaje 1 bilion 211 miliard a o 12 miliard, což je méně než 1 %, garantuji vám, že bych to uměl za tři dny! To znamená, tady neexistuje - zákonná lhůta je 20 dní minimálně, 30 dní maximálně, proto jsem navrhl 20 dní jako minimální lhůtu. To umím za tři dny. My chceme šetřit! Utraťte aspoň o 12 miliard méně!
My víme, co udělal za jedny tři roky, za druhé tři roky.
Myslím, že je hlasovatelný. Takže asi o tomto návrhu bychom hlasovali.
Nesouhlas. Zahájím hlasování a zeptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Pan poslanec Kaňkovský a pan poslanec Adamec, předpokládám, že se nehlásí s faktickou poznámkou, tak je odmazávám.
Nyní bychom hlasovali o usnesení tak, jak jej předkládá rozpočtový výbor.
Je zde nějaká námitka proti tomu, abychom postupovali jedním hlasováním? Zeptám se, kdo je pro tento návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tím bych ukončil tento bod.
Poprosím pana Volného o jeho dvě minuty.
Ale samozřejmě že není. My se chceme chovat konstruktivně. Myslíme si, že pokud dneska se toto neschválí v prvním čtení, znamená to další velký odklad a nebezpečí rozpočtového provizoria. Má jistě pravdu. Přece není dáno, že se tady schválí nějaký rozpočet a musí se tento rozpočet, tyto peníze, utratit.
Říkáte: Nechceme šetřit teď, chceme šetřit až za měsíc. Rozumím tomu dobře? Technicky schodek ve druhém čtení nesnížíme, to přece víte vy i já. A jestli fakt považujete 13 mld. za něco, co se nedá splnit, tak já tomu prostě nevěřím. Nebo nevím, v čem je problém. Někteří ho snížit chtějí. Možná se vám to nezdá, ale je to tak.
S faktickou poznámkou pan zpravodaj.
Děkuji za slovo.
Takže další do rozpravy je připravený pan Dolejš.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, nebudu vás dlouho trápit, nebojte se, ale přesto si myslím, že když tady zazněly názory jednotlivých frakcí, tak ani frakce KSČM by neměla chybět. Takže opravdu nebudu zdržovat, ale musím úvodem poznamenat, že jestliže se tady hází odpovědnost z jedné strany na druhou, měli bychom si uvědomit, že tento rozpočet není rozpočtem ani minulé vlády, ani budoucí vlády. Je to tak trošku dítě bez rodičů, protože vláda v demisi provedla jenom určitou korekci, která vychází z aktuálních ekonomických údajů. Ale to všechno bylo konáno v podmínkách, kdy nebylo jasné, jak se bude vyvíjet ekonomika. Ostatně okolní země to v přiměřené podobě začaly dělat. Takže to je ona volba mezi pravicí a levicí, byť tento rozpočet není ani pravý, ani levý a napříč politickým spektrem s ním příliš spokojeni nejsme. Takže ten trošku stresový, ale přesto legitimní, ne neústavní, ne neprávní harmonogram je prostě tady a musíme se s ním vypořádat. To, že možná nebudeme muset jednat mezi svátky, to uvidíme. Daleko podstatnější je, jestli bychom dnes v prvním čtení vrátili návrh zákona k přepracování, protože zákony pamatují na spodní limit onoho projednávání. Ten měsíc je myslím velmi, ale velmi mírný, eufemistický odhad. Takže není pravda, že je to úplně jedno. Z toho se nedá vařit, ten mandát musí být konkrétní. Ale v tom už se neshodneme. Kritika z jedné strany říká, že v tomto návrhu nejde až tolik o rozpočtovou podporu rozvoje ekonomiky, vy zase říkáte, že co do rozvoje lepší je konsolidace, seškrtat.
Pan Kalousek tvrdí, že policistů je dost. Ostatní odborníci, a já nevím, mnozí jste tady starostové, mnozí jste zastupitelé, víte sami, jaký je stav v některých regionech, kolik je policistů v ulicích, kolik je policistů ve výkonu služby. Provozní výdaje Ministerstva práce. Platby do zemědělství. Ať řeknou lidé ze zemědělství a z těchto oborů, v jakém stavu jsme proti národním platbám jiných zemí, jaká je tam konkurenční situace. Tak ty budou ještě pokračovat a ten plán se splní.
Teď poprosím pana Fischera, který je další v pořadí. Pak poprosím pana Faltýnka. Budete muset počkat, pane poslanče Kalousku.
Paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, původně jsem myslel, že nebudu, ale musím. Dámy a pánové, já tady nenechám dupat po ministru Janotovi. A musím se ho zastat, on už to udělat nemůže. Byl to přece Janotův balíček, ať už v této Sněmovně dopadl jakkoliv, a já jsem z toho šťastný nebyl, který zabránil skutečnému rozvratu veřejných a státních financí. Dámy a pánové, od Eduarda Janoty jsme se učili ten rozpočet dělat všichni. Protože já to... Tak to je první věc. Promiňte, že jsem se trošku rozčílil, ale tady nemůžu být neemotivní. Já nejsem žádný exponent SPOZ ani agent tohoto politického uskupení, a jak víte, nejsem ani jeho kandidát. To abychom to uvedli na pravou míru, pokud jde o ty subjektivní věci. Nesmyslná prognóza, nebo přifouknutá prognóza a tak dále. Červen a vláda se dohodla, vláda měla limity takové a takové. A mimo jiné, když už máme tak strašnou starost o ty svoje výdaje v jednotlivých kapitolách. Bylo to v jednom resortu. Jmenuje se Ministerstvo financí. Děkuji vám za pozornost.
To je obecně známá informace. Chci jenom říct jednu větu. A my jsme to měli v programu a tohle chceme změnit a nechceme na to víc peněz.
Jenom pro upřesnění - nebyl jsem nikdy vicepremiér. Nebyl jsem nikdy vicepremiér, takže jsem nic takového nemohl říkat. Nemohu být úplně objektivní. Ale v každém případě stoupne. Chci tím říct, že byl silně politicky akcentován. Chci tím říct, že respektoval fakt, že to bude rozpočet volební. A že také v tehdejší Nečasově vládě všichni ministři byli mimořádně pozitivně překvapeni, protože Kalousek byl vždycky známý držgrešle, takže byli všichni spokojeni a všichni si uměli představit, jak své kapitoly budou spravovat bez jakýchkoliv politických a technických rizik ke spokojenosti veřejnosti. Pak došlo k těm konotacím, ke kterým došlo, vláda padla, byla jmenována úřednická Rusnokova vláda. Ta převzala naše kompetence a začala připravovat deficit, k jehož prvnímu návrhu pan ministr Fischer přistoupil - a chtěl bych mu za to poděkovat - mimořádně odpovědně. Některé věci byly korigovány, ale byl respektován reálný vývoj ekonomiky a byly respektovány výdajové možnosti státu. Proto znova zdůrazňuji: To, co projednáváme, není Fischerův rozpočet, jakkoliv možná pan ministr Fischer nebude souhlasit. To není Fischerův rozpočet, to je Pecinův rozpočet. Oni mu ho v té vládě přepsali. On přišel do vlády s nějakým rozpočtem, který měl ještě hlavu a patu a který já bych jako bývalý ministr financí byl ochoten podpořit a byl bych ochoten tady se prát za pana ministra Fischera. To, co mu přepsali pánové Pecina, Rusnok a jiní, už není rozpočet, který dává jakoukoliv logiku.
Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat. Tuto schůzi končím.
A tak v tu chvíli, když pan ministr Fischer přinesl na vládu prognózu 0,8 růstu, tak ministr vnitra řekl, to je malý růst, uděláme větší růst. Můj úšklebek nad tím, jak jste to přijal, pane ministře, a můj hluboký respekt nad loajalitou vašeho aparátu. Je to velmi optimistické. Predikce je mimořádně optimistická. Podle mého názoru se nenaplní, ale samozřejmě bych si přál, aby se naplnila. To vás nekritizuji. Tahle vláda nemá legitimitu. Minulá Sněmovna této vládě nevěří. Tato Sněmovna této vládě nevěří. Veřejnost této vládě nevěří, protože všichni ti, kteří v této vládě kandidovali, nebyli zvoleni. Znovu opakuji, my jsme v roce 2010 převzali veřejné rozpočty na hranici rozvratu. Po mimořádně oblíbené Fischerově vládě převzali jsme veřejné rozpočty na hranici rozvratu na zhruba 6 % deficitu vůči HDP. Tomu se smáli i mnozí analytici bankovní sféry. Bezpečně. A i kdyby bylo, bude to víc než v letošním roce. Budeme utrácet víc peněz. Možná ty peníze přeskupíte a utratíte je více na prasátka, protože všechny ty prasečíny skoupil Babiš. Ale určitě to bude něco za něco. A jakékoli další diskuse o tom, že potom ušetříte, pak se k tomu vrátíte, jsou jenom pokrytecké.
A ukázalo se, že tento orgán nebo tato instituce nebude moci být zřízena, protože není příslušný zákon novelizován. Jinak je třeba říct, že to doporučení Rady pro vědu a výzkum je něco jako doporučení resortu.
Ano, ta moje doplňující otázka bude: Ve prospěch kterých kapitol byly tedy přesunuty ty zdroje, které byly původně v Nečasově vládě plánovány na rozvoj, vědu a výzkum?
Děkuji.
Došlo k různým úpravám rozpočtových kapitol, ale o které výdaje... jak chcete tyto výdaje zamašličkovat, tomu opravdu nerozumím.
Tak, děkuji panu premiérovi. Upozorňuji tím Poslaneckou sněmovnu, ctěné kolegyně a kolegy, že jsme vyčerpali všecky přihlášky k ústním interpelacím na předsedu vlády. A nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Vyzývám proto pana poslance Davida Kádnera, aby přednesl interpelaci na ministryni spravedlnosti v demisi, paní Marii Benešovou, a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců.
Děkuji, pane předsedající.
V této kauze rozhodovaly, jak je jistě známo, dva stupně soudů. Výsledkem je pravomocné soudní rozhodnutí, kterým jsme povinni se řídit. Nesmí však zasahovat a nemůže zasahovat do samotného rozhodovacího procesu soudu. Nicméně z veřejných zdrojů je známo, že momentálně má probíhat na Ministerstvu vnitra správní řízení o ustanovení policejního prezidenta do funkce. Ten proces leží mimo moji působnost a jistě jste se na to ptali, aspoň jsem informována, včera na bezpečnostním výboru pana ministra vnitra. Pokud jde o zveřejnění informace, že Městské státní zastupitelství v Praze iniciovalo u Nejvyššího státního zastupitelství podání dovolání do pravomocného rozhodnutí soudu, tak tady jde v podstatě o posouzení informační povinnosti toho státního zástupce v trestním řízení upravené trestním řádem. Úkony přezkoumává podle trestního řádu v rámci dohledových pravomocí jeho nadřízené státní zastupitelství, nikoliv já nebo Ministerstvo spravedlnosti. Jak víte, soustava státního zastupitelství pracuje v systému dozor a dohled. Zmínka o oznámení směřujícím proti příslušníkům Generální inspekce bezpečnostních sborů je nekonkrétní a z hlediska identifikace takového podání ji nelze ani dohledat. Obecně lze ovšem konstatovat, že k vyřízení takového podání, které zmínil pan poslanec Kádner, by nebylo Městské státní zastupitelství příslušné, ale bylo by příslušné obvodní státní zastupitelství.
Pane předsedo, máte slovo.
Děkuji a přeji dobré krásné dopoledne vám všem, dámy a pánové. Druhá volba proběhla 4. prosince a byla neúspěšná. Konstatuji, že poslaneckými kluby nám v zákonné lhůtě byli navrženi tito kandidáti v abecedním pořadí: pan poslanec Petr Gazdík za TOP 09 a Starostové a pan poslanec Tomio Okamura za hnutí Úsvit. V tomto abecedním pořadí jsou rovněž kandidáti uvedeni na hlasovacím lístku, který si vyzvednete. Teď už nebudu dlouze číst ustanovení jednacího řádu k té volbě, ale ve dvou větách velmi kraťoučká rekapitulace. Volí se tajným způsobem, tajným hlasováním a většinovým způsobem. Znamená to, že zvolen bude kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců.
Já také otevírám rozpravu, do které nemám písemnou přihlášku, ale eviduji přihlášku k faktické poznámce od kolegy Horáčka z TOP 09 - jestli to nebylo jenom přemáčknutí. V tom případě eviduji přihlášku pana poslance Tomia Okamury.
Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, síla dohod pana poslance Kalouska s kýmkoliv a na čemkoliv, jen když to něco vynese, politiku v posledních letech opravdu posunula. Posunula celou naši republiku a posunula i autoritu této Sněmovny. Stojím proti těmto všem dohodám a kšeftům pouze se slovy o nutnosti změn a práce pro lidi. Děkuji těm několika desítkám statečných z vás za podporu v této volbě. Pokud vám lidé vyjadřují podporu, tak nelze ve skutečnosti prohrát. Události posledních dnů kolem volby místopředsedy Sněmovny nabraly obrátky. Pan Kalousek podle mnoha svědectví vyhrožuje obstrukcemi, a dokonce ústavní stížností na platnost schůze k projednávání rozpočtu, pokud nebude zvolený jeho člověk do vedení Sněmovny. To by uvrhlo Českou republiku do nestability. Teroristům a vyděračům se ustupovat nemá, ale pokud chci kritizovat, nemohu se chovat jako on a jeho lidé, nesmím lpět na své funkci za každou cenu a rozhodně nehodlám být záminkou pro blokování práce parlamentu. Rád bych Sněmovně, vám, dámy a pánové, také připomněl, že v této volbě nešlo o poměrné zastoupení. Podle takového klíče by tu měla nárok například ODS a místo lidovců Úsvit. Samozřejmě také víme, že ODS a TOP 09 ve stávajícím personálním složení nemají absolutně nárok na jakékoliv ohledy a poměrné zastoupení, protože oni, když tuto Sněmovnu ovládli, pošlapali veškeré dosavadní tradice ohledně poměrného zastoupení a válcovali opoziční strany, jak se dalo. Je třeba říct, že mnozí z představitelů těchto stran se ohánějí demokracií, ale z úst do rukou a činů se jim nikdy nepřetavila. Boj za demokracii se jim přesto stal a stává záminkou naopak demokracii potlačovat. Jejich pojetí demokracie je takové, že demokratické je to, co zastupují oni, a ti ostatní už do demokracie nepatří a nemají v ní slovo. Strany jako KSČM a Úsvit nemají prý právo na zastoupení ve vedení Sněmovny, protože jsou nesystémové. Ano, je pravda, že nejsou součástí systému klientelistických vazeb mezi politikou a byznysem, který tu už druhou desítku let vytváří pan Kalousek a jeho parta. Předseda TOP 09, švýcarský občan, by svého kolegu mohl poučit o demokracii ve své zemi. O tom, co je skutečně demokratický systém a demokracie. Možná to už udělal, a pak je hysterie pana Kalouska před stranou, jako je Úsvit, zcela pochopitelná.
Poprosím o poslední interpelaci ctěnou kolegyni paní Olgu Havlovou.
Vážený pane ministře, obracím se na vás s interpelací ve věci prodeje pozemků v Praze pod Masarykovým nádražím. Podle informací, které jsem dostala od exposlankyně Kateřiny Klasnové, má dojít ke konci roku 2013 k odprodeji lukrativních pozemků pod Masarykovým nádražím společnosti Masaryk Station Investment, jehož majoritním vlastníkem je investiční skupina PENTA. Chtěla bych se, pane ministře, zeptat, zda o tomto prodeji, který se týká 44 tisíc metrů čtverečních lukrativních pozemků, víte. V prosinci 2011 zabránilo Ministerstvo dopravy prodeji těchto pozemků pod cenou společnosti PENTA. Proto Ministerstvo dopravy už v prosinci 2011 prodej pozastavilo. Společnost PENTA umí obchodovat se státem velice výhodně. Proto by mě zajímalo, že manažeři by měli zacházet s majetkem, který není jejich, s péčí řádného hospodáře.
Děkuji paní poslankyni. Bohužel nevidím přítomného pana ministra dopravy. Na programu je druhé čtení státního rozpočtu.
Dámy a pánové, vedení Sněmovny reprezentuje Sněmovnu a je také odrazem stavu politiky v naší zemi.